Přece tento zákon není o tom, že tady někdo zakazuje dospělým kuřákům holdovat svému zlozvyku. O tom ten zákon přece vůbec není. Ten zákon je o ochraně především dětí a mládeže před škodlivými účinky návykových látek, nejenom tabákových výrobků, ale i alkoholu a dalších a dalších návykových látek. Bavme se o tom, že chceme skutečně naše děti a mladé lidi před tímto zlozvykem ochránit. Ti, co už ten zlozvyk mají, tak teď už je na nich, co s tím budou dělat. Prosím, upřednosťme hodnotu zdraví jako nejvyšší hodnotu, která pro nás skutečně něco znamená.
Znovu připomínám, v Itálii čtyři roky po zavedení zákazu kouření v restauracích pokles nemocí souvisejících s kouřením o dvě desetiny procenta. Druhá věc. Děkuji panu ministrovi, že se pochlapil a konečně nám sem přinesl pořádný popelník.
Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Jestli si pan ministr zdravotnictví myslí, že by někteří lidé měli přestat kouřit, já si myslím, že by někteří lidé měli přestat pít. Na Praze 2 máme skutečně více než 50 % nekuřáckých restaurací. Jak to vypadá na těch ulicích? Ti lidé naopak kouří před těmi provozovnami, kouří tam i během dne, kdy chodí děti do škol, do školek a na dětská hřiště.
Faktické poznámky ještě přibývají. Nejdříve paní poslankyně Olga Havlová, poté pan poslanec Kalousek, potom paní poslankyně Hnyková, potom další. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Dámy a pánové, já osobně jsem nekuřák. A musím se tady těch kuřáků zastat. Mně daleko více vadí, když je nepořádek všude na ulicích, rozházené vajgly, přecházím přes přechod, málem mě kuřák s cigaretou v ruce propálí bundu, než když bude sedět někde v restauraci, a dneska si může vybrat.
Děkuji paní poslankyni Havlové.
Já nevím, jestli nás kuřáci nás nekuřáky - já patřím do té druhé skupiny, celý život nekouřím a kouřit nebudu - a jestli nás přesvědčují o tom, abychom vás podpořili. Já vás prostě nepodpořím, protože si myslím, že je to zdraví škodlivé, a vyznávám životní filozofii, že zdraví je to nejdůležitější. Tento zákon není jenom o kouření, ale je také o návykových látkách. Já jsem sama v Libereckém kraji pořádala dva semináře k této problematice a vidím, jak je to velmi škodlivé. Měli bychom především myslet na komplexnost celého zákona a ne se jenom specializovat na to kouření.
A i z tohoto důvodu by Poslanecká sněmovna už měla o něm tento den rozhodnout - ať tak, či onak. A jinak prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Jandákovi jenom poslední větu.
Děkuji paní poslankyni Válkové. Vyvolala další vlnu faktických poznámek, takže pan zpravodaj ještě počká se svým přednostním právem. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Já vaším prostřednictvím děkuji paní profesorce Válkové za kompliment. Mně už takhle chodí celá řada stížností právě před těmi kluby. A bohužel je to Trojická ulice, která, se shodneme, nepatří mezi nejširší.
Další faktická poznámka pan poslanec Rom Kostřica.
Ti pacienti, ty nádory se rozpadají, ty páchnou.
- Takže sportovní organizace bude zapisovat do rejstříku údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena. Už to je podle mě velmi nepřehledná věta. Já si myslím, a budeme to navrhovat, abychom celý paragraf vypustili. Je to úplně zbytečné. Nevím, k čemu bude takový rejstřík pro Ministerstvo školství. Rozumím tomu, a to je podle mne mnohem lepší cesta, v okamžiku, kdy vypíšu nějaký grantový titul, můžu do podmínek toho titulu dát například, že doloží prokazatelným způsobem počty členů v oddílu, svazu, unii, to už je úplně jedno. A běžně se to děje, není to žádná novinka, mnozí z vás jste zkušení komunální politici a toto je zcela běžné, že v městských či krajských grantových okruzích se to požaduje po těch žadatelích a také se to kontroluje. Logicky. Tak proč mají ještě posílat do rejstříku sportovců údaje? Tak to bude těch změn... Jaké budou náklady? Protože je to tak vznosně napsáno, že ten rejstřík je informační systém veřejné správy. Návrh zákona se tváří velmi systémově - a je to opět velmi úsměvné. Tak je to významná akce, nebo není? Potřeboval bych vysvětlit, proč koncepce je špatně a plán je dobře. Já to považuji takřka za synonyma, ale možná se pletu, uvidíme, jaký je rozdíl. Jsou tam poměrně obecně dány povinnosti obcí. No to bych chtěl vědět jak, v samostatné působnosti. Jestli tam má být paragraf úplně obecný, že by bylo vhodné, aby obce ze svých rozpočtů podporovaly sport, zejména mládeže, tak určitě ano. Ale ptám, se, proč to máme mít v dikci zákona. Takže to se jakoby dubluje. V čem pomůže tomu sportu. Já myslím, že přece stačí, když ten, kdo vypisuje grantové okruhy, je vypisuje včas, informuje o kritériích, informuje o tom, kdo seděl v hodnoticí komisi, a informuje o výsledcích, případně zdůvodní své rozhodnutí. To je naprosto správné. To si myslím, že bychom podpořili úplně všichni. Ta národní rada už mohla vzniknout včera, předevčírem, před měsícem, zítra, pozítří, za měsíc. K tomu skutečně zákon nepotřebujete. Rozumím tomu, kdyby tam měla být nějaká závazná stanoviska. Tak to už musí mít oporu v zákoně, ale v případě poradního orgánu proč to dávat do zákona? A mají to v kompetenčním zákoně? Anebo to vyjadřuje hlubokou nedůvěru lidí ze sportovního světa, že se s nimi nikdo nebaví, a chtějí to mít aspoň v tom zákoně. S tím rejstříkem souvisí taky navržené přestupky a pokuty. A chci říci, že tam je pokuta milion a někdy i dva miliony. Kdo ty pokuty bude vymáhat?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je vidět, jak to vládu enormně zajímá. Vážené dámy, vážení pánové, já už jsem minule vystupoval poměrně rozsáhle. Myslím, že jsem tam zůstal omylem přihlášen z minula, ale využiji toho, protože po poslouchání tady těch faktických poznámek jsem si říkal, že přece jenom stojí za to ještě na chvíli vystoupit. Poznámka první k paní poslankyni Hnykové, ale i k panu ministrovi. Ten návrh zákona se jmenuje vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Obecně návykových látek. Přesto kromě tabáku a alkoholu neřeší vůbec nic. Ostatní návykové látky neřeší. V té rozpravě byla řada iniciativ ze strany obcí a já to náhodou vím, protože bydlím na Praze 4 a v Nuslích, kde s tím máme veliký problém. To je ten problém, že vytlačujeme ty lidi na ulici. Ale to je problém, který přece fakticky směřuje i k tomuto návrhu regulace kouření. A už tady na to poukazovali někteří mí kolegové. Takže pokud chceme, aby ten příklad nebyl viděn na ulici, tak je úplný nesmysl vytlačit kuřáky z restaurací. To je poznámka první. A ukázal nám to teď pan ministr se svými urnami a fotografiemi, ale v podstatě vystoupení drtivé většiny lékařů, kteří vystupují a říkají: kouření je škodlivé. Ale jsem ochoten přistoupit na to, že máte pravdu v tom, že kouření je škodlivé. Z toho ale neplyne vůbec nic pro tento návrh zákona. tam je to v podstatě u nich doma, i když je to provozovna, aby si doma dělali, co si dělat chtějí. Buď řekněte, že je to tak škodlivé, že to zakážete celé populaci, že je to takové zlo, že je třeba s tím začít bojovat jako s drogami. Říct je to takové nebezpečí pro zdraví, že se to musí zakázat. Zakázat jako drogy a stíhat každého, kdo by to tady chtěl distribuovat. Dobře víte, že to nikdy neuděláte, protože státní rozpočet ministra financí by v tu chvíli klekl a už by ho nikdy nesestavil. Já si myslím, že buď se má říkat A, nebo B. A budeme jenom soukromým provozovatelům rozkazovat, co oni mají dělat nebo nemají dělat ve svých podnicích. Doufám, že časem připustí, že povolí v nekuřáckých nebo ve smíšených restauracích kuřácké místnosti, protože ve všech ostatních veřejných prostorech je povoluje. Překvapivě veřejné instituce, letiště, všichni smějí mít kuřácké prostory, jediný, kdo je opravdu nesmí mít, jsou restaurace. To je také pikantérie, které nevím, jestli si je pan ministr vědom, ale připadá mi naprosto nelogická a má být tím, o čem se bude diskutovat mezi prvním a druhým čtením. Přes víkend mi přišel ještě jeden dopis, který s dovolením aspoň krátce ocituji. Ale krátce ocituji, v čem je problém. "Vážený pane poslanče. Děkuji vám za dosavadní nesouhlasná stanoviska ve věci plošného zákazu kouření v restauracích. Jste jediná strana, která drží tento jednotný postoj. I já si myslím, že lidé nejsou hlupáci a mohou si vybrat, do které restaurace půjdou či ne. Je to věc osobní svobody. Já sám jsem nekuřák, ale nikomu nechci kouření zakazovat. Každý má dostatek informací, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda kouřit či ne, a zároveň přijmout důsledky svého rozhodnutí. Jde jen o to neobtěžovat kouřením nekuřáky. Zajímalo by mě, zda se někdo z těchto ochránců zdraví nekuřáků ve Sněmovně zamyslel, kam půjdou kuřáci kouřit, až jim to v restauraci bude zakázáno. Pokud projednávaný zákon projde, budou hosté této restaurace kouřit přímo pod našimi okny, a to celodenně, protože provoz je nepřetržitý. Takových restaurací, jejichž hosté kuřáci budou vyfukovat dým lidem do oken, je plno. Analyzoval někdo ze zastánců zákazu kouření z řad poslanců stran zastoupených ve Sněmovně tento fakt? Prosím vás, zmiňte tento problém ve Sněmovně při dalším projednávání zákona nebo tím někoho pověřte. Skutečně nechci mít trvale zavřená okna a pořizovat si nucenou ventilaci a filtraci do bytu." To je jenom citace jednoho pána, který na to kouká z problému toho, že on bydlí nad restaurací a bojí se přesně toho, čeho se bojím já taky, že nedává žádný smysl vytlačit kuřáky ven na mráz, aby tam stáli jako příklad dětem a kouřili lidem do oken.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Teď budeme pokračovat, budou dvě faktické poznámky. Nyní faktická poznámka pana poslance Roma Kostřici, připraví se pan poslanec Martin Lank a potom budeme pokračovat v rozpravě.
A ještě bych chtěl poukázat na jednu věc. Tam jsou opravdu místa, která jsou vyhrazena pro kuřáky. Jsou nějak označena, já jsem to nepochopil jak, protože jsem to nebyl schopen v těch jejich znacích samozřejmě přečíst, ale tam se všichni ti kuřáci shromažďují a velmi disciplinovaně tam kouří.
Mimochodem, to by se mohlo panu předsedovi Fialovi líbit, že stejně vysoká pokuta až půl milionu korun může být podle daňového řádu uložena zaměstnanci Finančního úřadu za porušení povinnosti mlčenlivosti. Smyslem sankcí skutečně není nepoctivého podnikatele zlikvidovat. Smyslem je donutit jej, aby se začal chovat podle pravidel. Stejně tak možnost uzavřít provozovnu na základě rozhodnutí správního orgánu není žádnou novinkou. Takovou pravomoc už dnes svěřují zákony České obchodní inspekci a Státní zemědělské a potravinářské inspekci a podmínky jsou obdobné jako v případě uzavření provozovny podle navrhovaného zákona o evidenci tržeb. Uzavření provozovny nemá charakter potrestání. Takové opatření samozřejmě může být uloženo pouze v krajních případech, kdy podnikatel doslova bojkotuje svou zákonnou povinnost. Pokud ale protiprávní stav odstraní, bude moci svou provozovnu znovu otevřít a dál podnikat. Výběr daní v Chorvatsku. Nyní zde budu reagovat na demagogii opozice ohledně výběru daní po zavedení evidence tržeb v Chorvatsku. Když to vezmu z obecného pohledu, výběr daní je vždy funkcí více proměnných, kdy jednou z nich je efektivita výběru daní a další například výkon ekonomiky. Došlo k němu? Výběr zůstal přibližně na stejné úrovni, což logicky značí zvýšení efektivity. Co se týká výběru daní z příjmů, podívejme se prosím, na jaké subjekty evidence tržeb dopadá. Jsou to subjekty s hotovostními příjmy. Jistě uznáte, že to je převážná část firem a podstatná část podnikatelů fyzických osob. V Chorvatsku však existuje daň, kterou zavedení evidence tržeb skutečně ovlivnilo a pro jejíž výběr je evidentně zcela relevantní. Tato se odvádí z hodnoty nápojů prodaných v restauracích. Sazba této daně byla zafixována na 3 % z hodnoty nápoje. A výběr daně ze spotřeby v Chorvatsku narostl. Já bych poprosil kolegy z ODS a TOP 09, aby nám vysvětlili, čím to bylo způsobeno, pokud ne zavedením elektronické evidence tržeb. To je přece evidentní. V průměru, to opakuji pro pana poslance Gazdíka, který nerozlišuje mezi průměrným nárůstem za celou ekonomiku a extrémními případy některých podniků, kde došlo skutečně k navýšení vykazovaných tržeb o stovky procent. V souvislosti s Chorvatskem bych chtěl ještě pro zapamatování zopakovat, že zavedení evidence tržeb v Chorvatsku nemělo vliv na počty podnikatelů. My nebudeme kontrolovat otevírací dobu. A poslední rozdíl: neukládáme zákazníkovi povinnost převzít účtenku, a tím pádem jej za její nepřevzetí nebudeme sankcionovat. Považuji zde za svou povinnost na tyto dopisy krátce reagovat. Paní Voňková měla obavu o prodej trdelníku na vánočních trzích a zadávání údajů o každém trdelníku. Jak jsem už o tom hovořil, existuje spousta zařízení a každý si vybere to své. Některá zařízení vypadají skutečně jak velká kalkulačka, zadám částku a je to. Nebo zmáčknu obrázek trdelníku a pak enter. Pan Holý psal o tom, že úspěch se neodpouští. Ano, my chceme, aby podnikatelé byli úspěšní, ale aby byli úspěšní ti, kteří hrají podle pravidel. Ty jsem zde už popsal. Digitální certifikáty bude vydávat Finanční správa zdarma. Není tomu tak. A závěrem dotaz, jak je plánované využití dat z EET. Stejně jako u všech ostatních dat sbíraných Finanční správou, správné stanovení daňové povinnosti a správný výběr daní. Tak to bylo vždy a vždy to tak bude.
Rozumíme si asi všichni. Kdo je proti? Děkuji vám.
Šedá ekonomika má mnoho definic. Obecně lze však říct, že šedá ekonomika zahrnuje takové ekonomické procesy a vztahy, které nejsou zahrnuty v oficiálních evidencích a ze kterých není odváděna daň a pojistné. Ta zahrnuje nehlášené nebo podhodnocené příjmy, ať už jako důsledek zkreslování hospodářských výsledků, nebo práce na černo. Za druhé ekonomiku nelegální, někdy také označovanou jako černá ekonomika. Ta zahrnuje aktivity nelegální z podstaty, případně nelegální, pokud jsou prováděny nelicencovanými subjekty. A za třetí ekonomiku neformální. Ta zahrnuje zejména produkci domácností pro vlastní potřebu. Nemohu tedy nabídnout 50 odstínů šedi, které tu minule zmiňoval pan poslanec Novotný. Ale rozlišujeme aspoň tyto tři - ekonomiku skrytou, ekonomiku černou a ekonomiku neformální. Takovou ekonomiku postihuje zejména policie, případně tým daňové Kobry. Zde jde zejména o daňové úniky na spotřebních daních, případně nelegálně nabytý majetek, například prodejem drog. Do této ekonomiky může zasáhnout i zákon o prokazování původu majetku, který tato Sněmovna projednává. A teprve ekonomika skrytá, která zahrnuje zkreslování výsledku hospodaření a úmyslné vyhýbání se registraci, tedy v podstatě podnikání na černo, je oblast, do které míří elektronická evidence tržeb. Bohužel dochází ke zmatení pojmů, kdy právě tato skrytá ekonomika bývá označena jako šedá ekonomika v užším smyslu. A to má být ta klesající šedá ekonomika, o které mluví opozice? Ano, šedá ekonomika může klesat jako celek, nikoliv ale z důvodu zlepšení v oblasti krácení tržeb. Naopak, tam dochází k zhoršení už tak špatného stavu. Co tedy vyplývá z uvedeného? Že není možné vycházet ze souhrnných čísel bez jejich hlubší analýzy. Šedá ekonomika nejsou jen krácené tržby. Jde o širší oblast zahrnující různé legální i nelegální činnosti. Je proto nutné vždy vycházet z detailního rozboru a nepřistupovat k tomu povrchně. To je samozřejmě nesmysl. Pojďme teď na mezinárodní srovnání. Ani to není pravda. Takže není pravda, co tady minule tvrdil pan poslanec Gazdík, že Rakousko o evidenci vůbec neuvažuje. Možná by si měl udělat výlet do Vídně, a podívat se, jak to tam je. Chybí pouze Estonsko a Česká republika. Znamená to, že na rozdíl od většiny evropských zemí, včetně našich přímých sousedů z Visegrádské čtyřky, jsou naši podnikatelé stále vystaveni tlaku nekalé konkurence. A já se vás ptám: Znamená to snad, že český podnikatel má mít menší právo na úspěch než podnikatel maďarský, rakouský či polský? Pokud je toto názor poslanců ODS a TOP 09, tak prosím, přijďte sem a řekněte to nejen této Poslanecké sněmovně, ale řekněte to všem podnikatelům této země, protože zatím se takto chováte. A tak prosím vysvětlete nejen podnikatelům, ale všem lidem této země, proč umožňujete, aby byli okrádáni, proč lidé této země pak nesou to břemeno nezaplacených daní, a ne nikdo jiný. Itálie má tedy zavedeny tradiční registrační pokladny. Bylo to dokonce dvakrát, takže nepředpokládám, že by to byl nějaký omyl. Proto se tedy ptám: Znamená to, že registrační pokladny ano, a online evidence ne? Nebo je to prosím všeobecný odpor k narovnání podnikatelského prostředí a k efektivnímu výběru daní v tomto státě?